Nyní se stanoviskem, se závěrečným slovem vystoupí paní zpravodajka. Prosím.
Děkuji, vážená paní předsedající. Já bych to shrnula jenom stručně. Nicméně i já musím kvitovat, že došlo k vzájemnému jednání mezi koalicí a opozicí.
Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Takže procedura, prosím.
Legislativně technické úpravy nebyly předneseny, takže ty do procedury nemusíme zahrnovat. Jinak tento návrh můžete nalézt také v usnesení ústavně-právního výboru.
Jenom se optám: nyní je prostor, pokud někdo chce navrhnout změnu procedury. Není tomu tak. Budeme tedy prosím hlasovat tuto přednesenou proceduru. Zahájila jsem hlasování. V hlasování číslo 100 nás hlasovalo 161, pro 157, proti 0, čili návrh procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.
Takže pozměňovací návrh ústavně-právního výboru, jinak ho předkládal kolega Jakub Michálek, týká se zahraniční služby. Jedná se o promítnutí terminologických změn. Stanovisko ústavně-právního výboru: Doporučuje.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?
Úplně odlišná situace z pohledu veřejných rozpočtů. Nám se daňové inkaso nezvyšovalo v roce 2021 z důvodu růstu ekonomiky a zvyšování daňového inkasa v důsledku extrémní inflace - to jsme tady už řekli několikrát, ale v důsledku restriktivních opatření právě ekonomika klesala, a naopak jsme ještě v té době snížili daňovou zátěž obyvatelstva. Ten přesun znamenal 27 miliard, to není zase tak málo. To jsem považovala také za úspěch. Hospodářská politika ve všech zemích, které byly zasaženy pandemií - a víte, že to byly všechny země - koronaviru, reagovala razantní uvolněním a přijetím masivních fiskálních, ale také monetárních stimulů, což omezilo negativní vliv pandemie na krátkodobý ekonomický výkon. Přes silná rizika a nejistoty měl být rok 2021 ve znamení oživení globální ekonomické aktivity, nicméně tato mírně optimistická očekávání zůstala bohužel nenaplněna. Ještě mi dovolte pár krátkých slov k hospodaření územních samosprávných celků. Kritizuje to ve své zprávě i Nejvyšší kontrolní úřad. Já tady mám přesný rozpad tabulky, ale nebudu to tady číst, protože každý to máte k dispozici.
Jedná se o zákon o ochraně veřejného zdraví a promítnutí terminologických změn. Stanovisko ústavně-právního výboru: doporučuje.
Zahájila jsem hlasování.
Jedná se o stanovení funkčního období pouze u nejvyššího státního tajemníka, státního tajemníka, personálního ředitele sekce pro státní službu, vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce a ředitele sekce, to je, vypouští se ředitelé odborů z přesoutěžení.
Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut.
Stanovisko ústavně-právního výboru: nedoporučuje.
Zahájila jsem hlasování. Prosím.
Jedná se o úpravu přechodného ustanovení, aby přesoutěžení bylo až po pěti letech od účinnosti této novely.
Zahájila jsem hlasování.
Stanovisko ústavně-právního výboru: doporučuje.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?
Stanovisko ústavně-právního výboru: nedoporučuje.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?
Počet náměstků nesmí přesáhnout dva nebo počet vrchních ředitelů sekce.
Zahájila jsem hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Stanovisko navrhovatele?
Stanovisko ústavně-právního výboru: doporučuje.
Zahájila jsem hlasování.
Stanovisko ústavně-právního výboru: nedoporučuje.
Zahájila jsem hlasování.
Stanovisko ústavně-právního výboru: nedoporučuje.
Zahájila jsem hlasování.
To v praxi bude znamenat, že pracovník, který neobhájí svůj post ve výběrovém řízení, ve státní službě ale zůstane a stát pro něj bude hledat další umístění, a to až po dobu šesti měsíců, po kterou bude pobírat 80 % svého dosavadního platu. Pokud se pro něj nepodaří najít vhodné umístění, bude od státu dostávat nemalé odstupné. Tato nešťastná formulace v tomto předloženém návrhu bude v praxi znamenat pouze navyšování počtu lidí ve státní službě, které bude stát platit. Rovněž nesouhlasím s rozšířením počtu politických náměstků ministra, což je v praxi jakési povýšení poradců ministra na posty náměstků, samozřejmě ale s platy náměstků a dalšími výhodami, jako je auto, řidič a tak dál, kteří ale podle navrhované změny jednotlivé sekce řídit nebudou, a tudíž jsou prakticky bez podstatné agendy, a hlavně bez odpovědnosti. Toto všechno povede k dalšímu rozšiřování počtu lidí ve státní službě a nesmyslnému navyšování finančních nákladů na ni. Proto klub SPD podporuje návrh na zamítnutí tohoto návrhu.
Děkuji a nyní zatím poslední přihlášená do rozpravy, paní poslankyně Klára Dostálová. Ještě načtu omluvu. Pan poslanec Antonín Tesařík od 11.30 hodin se omlouvá z rodinných důvodů.
Já s ním v podstatě souhlasím. On řekl, že vlastně tím, že se zkracují výběrová řízení jenom na jedno kolo, že potřebujeme dostat experty zvenku - všechno podepisuji. Evropská komise po nás vždycky chtěla, abychom zajistili služebním zákonem tři hlavní principy. První je profesionalizace, druhá je stabilizace a třetí je depolitizace. Co má politický náměstek dělat? Znovu upozorňuju, politický náměstek není součástí státní služby. On nemůže nikoho řídit, žádné úředníky, nikoho takového. Já to vysvětlím - mají to například ředitelé škol, všichni starostové to znají. To znamená, co se stane? Stávající úředníci ve státní službě spadnou do takzvaného bazénu. To znamená, pokud pracovali tři roky ve státní službě, dostanou tři platy, ale pokud pracovali třeba více jak devět let, dostanou dvanáct platů, a toto my budeme absolvovat každých pět let. Ale znovu upozorňuju, politický náměstek nemá žádnou odpovědnost vůči státní službě, neřídí vůbec nikoho z těch státních úředníků, je to skutečně kolega pana ministra.
Takže takovýmto způsobem jako pijavice vysává vládní koalice Petra Fialy veřejné peníze občanů České republiky. To je šílený návrh. Ale vy nás samozřejmě přehlasuje, protože nás v SPD jenom 20 poslanců z celkových 200, ale bojujeme, budeme bojovat. A teď jsme tady ještě slyšeli, jak jste ještě pokoutně včera tady, v podstatě pokoutně se tomu dá říct, bez nějakého vysvětlení širšího, tak jste tady ještě navýšili zadlužení České republiky pro letošní rok. Jasně, to se týká ještě dalších let, ale už na to upozorňuju. No, u vás to jede tedy! Zadlužení na generace hrozí skutečně, jestli takhle se bude pokračovat, a vy to máte v tom rozpočtovém výhledu, že chcete Českou republiku zadlužit až bilionem korun za vaše volební období, více než bilionem korun. Hrozí krach České republiky kvůli vaší vládě! Hrozí to, že nebude na důchody, nebude na základní sociální zabezpečení občanů České republiky, nebudou peníze na zdravotnictví kvůli vaší vládě. To je na okamžitou demisi téhle vlády! Vy jste škůdci České republiky a musíte odejít. Mám informace, že vládní straníci již netrpělivě čekají na tato místa, už čekají na tato místa, už je mají slíbená. Já myslím, že z toho už musí být mnoha slušným občanům opravdu šoufl, co předvádí vaše vládní koalice. A vám to nestačí. Vám ubyly mandáty v právě skončených komunálních volbách, všem vládním stranám razantně ubyl počet mandátů, nejvíce právě hnutí STAN. Naopak SPD násobně narostl počet mandátů, takže je zcela jasné, že politika SPD si v tuto chvíli získává vzrůstající podporu občanů České republiky. A proč mluvím o hnutí STAN? Je to sice poslanecký návrh, ale v podstatě spadá pod ministra vnitra Víta Rakušana. A ta migrace, dneska to eskaluje zase, eskaluje to dnes, včera, už několik měsíců. My jsme na to upozorňovali ministra vnitra Rakušana, že to má řešit. Proto se vám to vymklo z rukou. Občané jsou úplně zoufalí u nás na Moravě.
A tam jsme se domlouvali s ctěným kolegou Karlem Haasem, že tam budou tři pozměňovací návrhy, které to upřesní. Nicméně respektuji, že došlo k nějaké dohodě s Ministerstvem průmyslu a o tomto pozměňovacím návrhu se hlasovat pravděpodobně nebo určitě nebude.
Na přání mnohých z vás budu výjimečně stručný na Haase. Je to společný pozměňovací návrh můj, kolegy Patrika Nachera a kolegy Michala Zuny, aby to tady takto zaznělo.
Není. Případně závěrečná slova navrhovatelů, respektive zpravodajů, pan Nacher, pan Haas? Nikdo nemá zájem.
Nechci, aby potom u takovéto normy, která je nekonfliktní, vznikl nějaký problém. Pak bychom šli na ten pozměňovák, který tam regulérně je, a pak už je zákon jako celek.
V konkrétní rovině - jenom pro vaši představu - lze předložený návrh zákona rozčlenit na vícero tematických celků. Zavedení taktéž povede k narovnání podnikatelského prostředí a částečnému navrácení na cestu boje proti neférovým praktikám podnikání. Omlouvám se za tak dlouhé slovo, ale pořád jsem se cítila být s tou novelou spjata hodně z pohledu svého bývalého působení. Děkuji vám za pozornost.
Táži se, jestli někdo má zájem ještě vystoupit v rozpravě? Táži se, jestli mají zájem navrhovatelé o závěrečné slovo?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona pro druhé čtení návrh na zamítnutí zákona nebyl podán; III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve třetím čtení návrhu zákona přednesla toto usnesení výboru;
Ještě jednou prosím, abyste nás teď prováděla hlasováním. Tímto zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Výsledek: přijato. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Výsledek: přijato. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zahájil další bod, a to je Nevím, jestli mohu přivítat, či nemohu prezidenta NKÚ pana Miloslava Kalu, jestli zde je?
Plánovaný schodek tak nebyl naplněn o 80 miliard korun. Příčinu této úspory lze spatřovat především v nejistotě při tvorbě makroekonomických predikcí a odhadů dopadů opatření státu, která se projevila například v oblasti daní a pojistného.
Toliko na vysvětlení pozměňovacích návrhů, o kterých tady mluvil i pan ministr.
Děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, zákon o významné tržní síle nastavuje pravidla tak, aby byl celý potravinový řetězec transparentní, tak, aby nedocházelo k zneužívání významného postavení na trhu, což v konečném důsledku odnáší spotřebitel.
Děkuji, pane poslanče, a dívám se, jestli ještě někdo je přihlášen do rozpravy?
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jen ráda vypíchla jednu věc, která je za nás velice důležitá v té novele, a sice je pro nás významné, a věnuje se tomu třeba můj kolega za Piráty Radek Holomčík, že ta novela bere v potaz významné síly v rámci celého řetězce, a nejenom koncové prodejce. Takže jsem ráda, že se tady podařila najít shoda. Každopádně my podpoříme pozměňovací návrhy jak pana poslance Smetany a Kotta, tak samozřejmě i návrh jako celek.
Táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit v závěrečném slovu? Pan zpravodaj rovněž?
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem nedostal slovo po panu ministrovi. Tak alespoň tak, abych učinil zadost zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Takže návrh procedury je následující: nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, které byly načteny, a říkal je tady i pan kolega Černý - já jsem ještě konzultoval s legislativou, jestli je to v pořádku, a dle informací od legislativy v pořádku to je.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Táži se, jestli je někdo proti tomuto postupu? Myslím, že to bylo jasně řečeno. Začínáme tedy legislativně technickými úpravami.
Nejprve dejte, prosím, hlasovat o návrhu legislativně technických úprav.
Děkuji a já zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je proti? Hlasování číslo 118, přihlášeno 148, pro 142, proti nikdo. Výsledek je: přijato.
Děkuji.
Prosím.
Včera to mělo padnout, když už odpustím, že to nepadlo na tiskové konferenci v pondělí a tak dále. Neměli jsme zjišťovat ze systému, že tam je dalších 38 miliard. Chápu to správně, že 7 miliard je vlastně na úkor mandatorních výdajů tak, jak to tady prezentoval pan ministr Jurečka včera? A je korektní tedy říct, my se samozřejmě poradíme na klubu, co bude mít naši podporu, co nebude. Beru toto vysvětlení, ale jak říkám, mělo padnout včera.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vystoupila naposledy z pozice místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a abych vystoupila prakticky naposledy s přednostním právem, které místopředseda Sněmovny má. Chtěla bych vám říct, že pro mě byla obrovská zkušenost a velká čest řídit tuto Poslaneckou sněmovnu. Snažila jsem se ji řídit profesionálně, nestranně, poctivě a férově tak, jako se snažím dělat všechny věci. Své svědomí mám opravdu čisté. Absurditu tohoto obvinění opravdu nemá cenu komentovat. Vážené kolegyně, kolegové, moc bych si přála, aby politika nebyla svinstvo, určitě si to přejete i vy. Chtěla bych vás ujistit, že i když budu v pozici poslankyně, že budu nadále pracovat, hájit zájmy nejenom Karlovarského kraje, a přeji vám všem, ať se vám všechno daří. Děkuji vám.
Tímto můžeme přikročit k dalšímu bodu dnešního programu, a to je bod
Děkuji za slovo. Tolik v krátkosti a děkuji za pozornost.
Nyní otevírám rozpravu, do které máme dva přihlášené. A nyní prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.
Důvodem růstu byly zejména zvýšené platby státu za státní pojištěnce, pokračující podpora podnikání, transfery krajům. Změna rozpočtového určení daní, to jsme také tady odhlasovali v rámci takzvaného daňového balíčku. Načetlo se to v rámci dohody v Senátu, abychom vlastně uzavřeli politickou dohodu. To jsou dobré zprávy.
Děkuji, jsme stále ve všeobecné rozpravě. Nikoho nevidím, čímž končím. Máte, pane ministře, zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Je někdo, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nevidím nikoho, takže končím podrobnou rozpravu. Nikoliv. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Sněmovní dokument obsahuje usnesení rozpočtového výboru číslo 139 z jeho 17. schůze ze dne 20. září 2022, jehož přílohou je i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tento sněmovní dokument uvede předseda a zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Josef Bernard, kterého tímto prosím, aby se ujal slova a současně přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Tady budu už trochu stručnější. Rozpočtový výbor projednal Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Děkuji za slovo.
Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Není, končím podrobnou rozpravu. Závěrečné slovo? Kdo je proti? Hlasování číslo 127, přihlášeno 126, pro 126, proti nikdo. Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je proti?